Také nemám žádné přihlášky, takže podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova ještě jednou.
I když samozřejmě rozumím, že tady se bavíme pouze o platech jako takových. Podívejme se prosím, jak je financování poměrně komplikované. Tečou z městského rozpočtu, tečou z krajského rozpočtu, tečou ze státního rozpočtu, jsou tam nějaké granty, jsou tam nějaké dotace a to financování jako takové je velmi komplikované. Toto je první a zásadní bod, který bych tady chtěl říct. Další bod je, prosím pěkně, koordinace poskytování sociálních služeb. Financování potom probíhá různými způsoby. Někde to komunitní plánování funguje dobře. Já si myslím, že třeba u nás ve městě na to aspoň klademe trochu důraz, někde funguje o něco hůře. Když to takhle shrnu, říkám, jednoznačně jsem pro to, aby ty nejnižší platové stupně dostaly přidáno, vyzývám k tomu, abychom to udělali systémově a ne jednorázově a abychom odstranili ty díry v systému, na které jsem tady poukázal.
Nyní má prostor paní poslankyně Semelová s faktickou poznámkou.
Děkuji, vážený pane předsedající. My jsme pochopitelně podpořili projednávání tohoto bodu, protože to považujeme za závažné a v minulosti jsme se opakovaně vyjadřovali k tomu, že financování sociálních služeb je ve velmi kritické situaci. Proto jsem ráda, že už v posledních týdnech podruhé se tím zabýváme, naposledy to bylo na návrh kolegyně Hnykové.
Děkuji panu poslanci Gabalovi. I tady bych poprosil - pan poslanec Slávek Sobotka, nikoliv Slávek Sobotka .
Přesto si myslím, že jednu rovinu jsme tak trochu opomněli. To není tak, že by si náhodně vybrali křoví, za kterým se schovají, a pak tam, jak tady zazněla silná slova, buzerovali slušné řidiče a chytali je vyskakujíce ze křoví. To je proto, že někdo v tu chvíli porušuje pravidla. To nemůžeme podle mého názoru dělat. A pokud toto zakážeme, tak vstupujeme do pole samospráv a omezujeme samosprávní výkon činností. A to si myslím, že je taky hodně nešťastné.
Děkuji panu poslanci Farskému.
Nejenom že to stojí strašné peníze, ale samozřejmě to především docela eliminuje počet strážníků ve městě. Měli by především hlavně chodit po městě a dělat svoji práci.
Děkuji panu poslanci.
Já třeba rozumím obcím, které chtějí, aby se u nich měřila rychlost, ale od toho máme státní policii. Vzpomeňme si, jaký byl vlastně důvod vzniku městských či obecních policií - nespokojenost měst a obcí s tím, jak funguje pořádková policie. Zvýší výkon v dané obci? A jsou řešení, která jsou mnohem lepší, ale která jsou náročnější. Mám s tím osobní zkušenost. Není to jednoduché. Stojí to milion korun, ale jsou tam ti, kteří převádějí děti od sedmi do osmi a od půl dvanácté do půl třetí. To je mnohem lepší řešení než mít někoho vyfoceného.
A my máme teď, když budu mluvit za samosprávu, tak samospráva má dvě možnosti.
třetí čtení Je tomu tak.
Návrh obsahuje, řekněme, dva základní okruhy problémů. Zmíním ty, které jsou podstatné. A poslední věc. Tady chci za předkladatele zmínit určitou vstřícnost k tomu, protože Ministerstvo spravedlnosti a vláda bohužel včas do Poslanecké sněmovny nepředložily potřebný zákon o bezplatné právní pomoci, tak jsme jako předkladatelé tohoto zákona nabídli možnost upravit bezplatnou právní pomoc v tomto návrhu. Bylo to na základě jednání také s Českou advokátní komorou, která ji bude poskytovat, ale samozřejmě i s Ministerstvem spravedlnosti. Ta bezplatná právní pomoc samozřejmě musí nějakou dobu zafungovat. Je možné, že v budoucnu se ještě upraví. Děkuji za pozornost.
Děkuji zástupci předkladatelů a otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Zdeňka Ondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vládní koalice nám však neumožnila jeho projednání a více než dva roky byl tento návrh zde zaparkován, přičemž vláda sama řekla, že bezplatná právní pomoc je také jednou z priorit této koaliční vlády. Bohužel jsme čekali dlouhé tři roky, než byla vláda schopna jakoukoliv úpravu této oblasti předložit, a nového zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti jsme se vlastně ani nedočkali. Je to ten materiál, který je rozšířen.
Já se krátce vyjádřím k některým tématům, která zde byla zmíněna. Mně to přijde ze strany poslanců ODS mimořádně pokrytecké, to, co tady říkají. Totéž musely absolvovat domácnosti v době, kdy za vašich vlád docházelo k přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. Je to totéž. Naprosto totéž. Pokud jde o otázku veřejné podpory, tuto věc řešíme po celou dobu s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, který postup ministerstva nikdy v průběhu celého toho procesu nezpochybnil. Společně také pracujeme na otázce prenotifikačního řízení. Zpracovávala se externě poměrně obsáhlá studie, která by reagovala na všechny ty otázky, které byly vzneseny. Spěcháme proto, aby ten zákon byl přijat co nejdříve, aby byla co nejdelší doba pro občany České republiky, aby se mohli té technologické změně, která přichází, přizpůsobit. Čím méně budou mít času, tím je to samozřejmě zatíží více, tím ten proces bude probíhat méně sociálně citlivým způsobem.
Já vám děkuji, pane ministře. Přečtu omluvu.
Pokud ano, tak se tady můžete profesně znemožnit. Takže to srovnání skutečně kulhá. To není odpověď. Jinak jste zapomněl. Bohužel jsme nevládli celé to období, není to pravda, to byste jako významný sociální demokrat měl vědět. Vy odvádíte pozornost od těch problémů. Na to jste mi neodpověděl. To byl normální dotaz. Mě se tomu nechce věřit. Takže to byl ten dotaz. Vzpomeňte si, a to nevyčítám ani vám, ani nikomu z vlády, v roce 2014 a možná ještě v roce 2015 už byly na trhu televizory, které jako svoji konkurenční výhodu uváděly, že až přijde druhá digitalizace, tak že už nebudete muset měnit televizor. Vy říkáte, že přechod z analogu na digitál je stejný jako teď. Já myslím, že víte, o čem mluvím, a že mám pravdu. A nevyčítám to vám, jenom se ptám: co když se to ještě změní? Tak ti, kteří to koupí letos v dobré víře, že to bude do roku 2020 v pořádku... Není to pravda. Také to není pravda. Já ta silná slova nebudu používat, já prostě jenom zopakuji to, co je úplně jasné.
Já vám děkuji, pane předsedo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ty televize budou levnější a lepší.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní přečtu omluvu.
Má někdo výhradu nebo jiný návrh postupu? Nevidím. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 141, z přítomných 119 pro 114, proti nikdo. Budeme se tedy řídit touto procedurou. Návrh byl přijat. Další návrh.
Ale jak jsem říkal, vedou k podobnému cíli, jen jinými cestami.
Návrh byl přijat.
Návrh E je tedy v tuto chvíli nehlasovatelný. Budeme hlasovat o návrhu B, pan poslanec Stupčuk.
Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 144, z přítomných 144 pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Budeme hlasovat o návrhu pod písmenem D pana poslance Ondráčka, který se týká rozšíření bezplatné právní pomoci, a to pro řízení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a krajským soudem dle části páté občanského soudního řádu. Stanovisko výboru nebylo přijato.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Stanovisko výboru - doporučuje.
Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Jistě vám to, pane kolego, opraví. A já předám na chvilku řízení schůze.
Návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 40 poslanců a poslankyň. Prosím, aby se zástupce této skupiny poslanec Lukáš Pleticha ujal slova. Prosím, máte slovo.
Podle článku 30 odst. 1 Ústavy České republiky může Poslanecká sněmovna pro vyšetřování věcí veřejného zájmu zřídit vyšetřovací komisi -
Prosím, pokračujte.
Nechci vám dlouze uvádět všechny argumenty, které jsou součástí odůvodnění mých pozměňovacích návrhů, ty si ostatně můžete najít v systému, ale chtěla bych ještě osvětlit, jak by mohla vypadat představa o výši stabilizačního příspěvku, která by byla příslušníků vyplácena. Jak jsem již zmínila, rozhodnutí o výši stabilizačního příspěvku by bylo vhodné ponechat na řediteli bezpečnostního sboru a byla by rozdílná podle teritoriálního hlediska a mohla by se v čase i flexibilněji upravovat, například v závislosti na bezpečnostní a ekonomické situaci v České republice. Takže skutečně budeme potřebovat kvalitní policisty, budeme potřebovat a chceme usilovat o to, aby měli dobré vybavení, aby měli adekvátní ohodnocení, aby skutečně nebrali nižší plat než pracovníci v Lidlu. Protože skutečně já tu stabilizaci vidím ve stabilizačním příplatku, nikoli v náborovém příplatku. A chci vás moc a moc požádat, abyste tyto mnou připravené pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě, podpořili v dalším projednávání. Proto vás ještě jednou prosím o podporu mých pozměňovacích návrhů, protože ty k tomuto kýženému stavu povedou. Děkuji vám za pozornost.
Dnes od 13 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Tomio Okamura. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Děkuji, pane předsedající. Já s většinou toho, co říkala paní kolegyně Černochová, souhlasím. Určitě by to mělo svůj význam. Protože taková je bohužel realita, jak funguje Policie České republiky.
Další faktická poznámka paní poslankyně Černochové.
No, já myslím, že to je zřejmý kalkul kolegy Ondráčka. Ne, nebudu si z toho dělat legraci. Proč to pan ministr neudělal v roce 2013, když tady vládne? Proč to pan ministr neudělal před třemi a půl lety? Proč to dělá tři měsíce před volbami? To jste si, prostřednictvím pana místopředsedy pane kolego Ondráčku, tuto otázku nikdy nepoložil? Já tady ani nekritizuji pana ministra, a toho jste si snad také všimli v celém volebním období, za nějaké jednorázové, nebo spíš bych řekla ojedinělé selhání na různých demonstracích, protože je mi jasné, že tam vždycky hraje roli ten lidský faktor. Takže nejsem to já, která by kritizovala pana ministra proto, abych ho mohla kritizovat úplně za všechno. A dělat to nebudu.
Děkuji. Eviduji další dvě faktické poznámky. Pan poslanec Schwarz tedy nechce faktickou poznámku.
Přestože zaznívají od řady právníků názory, že jednání zachycené na zveřejněných nahrávkách by mohlo být trestné, je třeba pamatovat na to, že vyšetřovací komise neprovádí vyšetřování trestné činnosti. Jejím cílem je důsledné zjištění všech nezbytných informací týkajících se ohrožení veřejného zájmu, kvůli němuž je zřízena. A to by mělo být i cílem vyšetřovací komise, jejíž zřízení je nyní navrhováno.
Eviduji jedinou přihlášku a to je vaše, pane poslanče. Táži se, zda někdo další chce vystoupit ve všeobecné rozpravě. Žádnou přihlášku neeviduji, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, než otevřu podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Prosím, pan zpravodaj.
Poslanecká sněmovna
Žádnou přihlášku nevidím. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování o navrženém usnesení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Není tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas a vyšetřovací komise byla zřízena. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona o evropských politických stranách a politických nadacích a o změně některých zákonů. Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu zákona vráceného Senátem a zákon nepřijala. Do návrhu jsou však promítnuty změny, které inicioval Senát pozměňovacím návrhem. Po projednání s Ministerstvem financí došlo i k vypuštění rovněž nadbytečné novely zákona o účetnictví.
To je vše.
Pan poslanec Marek Benda.
Děkuji.
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já zde nebudu hrát žádné politické hry, já to nepotřebuji. A i kdybych je hrál, tak je to úplně jedno, protože stejně všechno dopadne úplně jinak. Já zde před vámi nestojím jako člověk, který zde cítí potřebu se vypovídat, ale jako bývalý příslušník Ministerstva vnitra, který byl rehabilitován v roce 1990 a kterému byly nabídnuty výsluhy, které jsem odmítl, protože jsem si myslel, že je potřeba správně hospodařit s každou korunou. Jak vidím po 27 letech, tak jsem se mýlil a asi jsem ty tři tisíce neměl odmítnout. Ale byl jsem zrehabilitován, nemám pozitivní lustraci, a tak si mohu dovolit říkat to, co si myslím.
Padl zde návrh, aby došlo k přerušení tohoto bodu, aby pan poslanec potom mohl mít svůj projev v jednom bloku. Vznáší někdo námitku? Námitku nevidím. Jako první otevírám bod Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu Prosím tedy, aby se předseda volební komise Martin Kolovratník ujal slova a zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, jsou před námi tři volební body. Ve Státních aktech je vše připraveno. Potom v další volbě, a to 26. dubna, jsme zvolili kolegu pana poslance Janulíka, který získal 84 hlasů, a tím byla obsazena tři místa.
Přerušuji jednání na tajnou volbu. Otevírám další volební bod a tím je Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Dlouhodobě tam bylo jedno neobsazené místo už od prosince 2015 a teď v dohledné době se uvolní místo druhé. Bude to 21. června letošního roku. Dnes tedy v druhém kole volíme opět jednoho kandidáta a volíme z těch, kteří postoupili z kola prvního. Prosím, pane předsedající, o přerušení také tohoto bodu a otevření posledního volebního bodu.
Přesně tak. Přerušuji jednání na tajnou volbu a otevřu třetí bod dnešního volebního bloku. Já tedy otevírám